Prosím, máte slovo.
Nechci zpochybňovat hlasování, jenom prosím, aby to bylo zaznamenáno.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní budeme projednávat bod číslo Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Ano, děkuji, přerušuji projednávání tohoto bodu. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu Máme k dispozici usnesení volební komise č. 93 ze dne 30. října 2018 a slova se ujímá předseda volební komise pan poslanec Kolovratník.
Děkuji za slovo, přeji vám dobré odpoledne. Moje vystoupení v tomto pevně zařazeném bodu bude velmi stručné. Je to návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Prezident NKÚ pan Miloslav Kala má ze zákona 40 dnů na to, aby Sněmovně podal nový návrh, novou nominaci. Jak nominační dopis, tak životopis kandidáta jste všechny poslanecké kluby obdržely ke své dispozici. Já pouze za volební komisi konstatuji, že my jsme ten návrh projednali, je v souladu s jednacím řádem. U této volby platí desetidenní lhůta mezi projednáním na volební komisi a samotnou volbou, která je dodržena, to znamená. v tuto chvíli můžeme tu volbu uskutečnit. Ještě připomenu, a je to historicky konzistentní návrh volební komise už z předchozího volebního období, že v tomto případě my de facto potvrzujeme nominaci, kterou Sněmovna obdržela od prezidenta NKÚ. Nevybíráme tedy z více kandidátů, a v tomto případě zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste standardně otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi a také ke způsobu volby. Musíme rozhodnout hlasováním o navrženém způsobu volby. Takže prosím, abychom hlasovali o návrhu volební komise, že volba proběhne tajným způsobem a bude jednokolová.
Ano, já jsem přivolal poslankyně a poslance z předsálí. Této žádosti jsem nyní vyhověl. V souladu s návrhem volební komise budeme hlasovat o tom, aby volba proběhla tajně. Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování. Zahajuji hlasování.
Děkuji za přijetí toho návrhu. Nyní vás tedy poprosím, protože jsme rozhodli o tajné volbě, o přerušení tohoto bodu k provedení tajné volby. Je to jeden lístek, na kterém označujeme jedno jméno, takže ten čas je krátký.
Děkuji, pane předsedo.
Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek s faktickou poznámkou, poté faktická poznámka poslance Karla Raise a Aleny Gajdůškové.
Děkuji panu poslanci a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Rais. Prosím, máte slovo.
A jednu poznámku k té skupině studentských papalášů. Samozřejmě každý si tady může říkat, co chce. To prostě rozhodně není skupina studentských papalášů.
Tu pietu u Hlávkovy koleje dělá Hlávkova nadace, v jejímž čele stojí pan profesor Pavlíček. A pan profesor Pavlíček byl ten, který s Národním parlamentem dětí a mládeže koncipoval ty první požadavky na to, abychom přidali, ne vyměnili, tak jak to říkal pan poslanec Mihola, ale přidali znova k tomu dni 17. listopadu Mezinárodní den studentstva z těch důvodů, o kterých už zde bylo mluveno.
Paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Jenom rychle, v podstatě to tady bylo řečeno. Zaprvé nejde o změnu názvu, ale o doplnění toho názvu. Takže teď je to přesně tak, jak jste si to přáli a jak jsme i respektovali v tom návrhu. Já jsem sama původně dávala Mezinárodní den studenstva a Den boje za svobodu a demokracii. Teď je to opačně. Byli to právě naši studenti, kteří první pozdvihli hlas, a ve světě si toho všimli. Čili si myslím, že tímhle bychom jim měli dát přes ty žabomyší spory o tom, co je důležitější, určitou váhu a respekt. Zaplatili to taky svými životy.
Pan předseda Kováčik - faktická poznámka, po něm pan poslanec Klaus. Prosím, pane předsedo.
Paní a pánové, to je přesně to, co teď řekla paní kolegyně Válková. Proboha, ve jménu Jana Opletala a ostatních, nechte toho.
Trošku bych se vyhradil proti tomu, co říkal pan poslanec Kalousek. Tahleta debata se nemá zvrhnout, jestli to je komunistické a nekomunistické. Boj za svobodu a demokracii stačí. To je poznámka číslo jedna. Kdo je papaláš nebo bafuňář? Podívejte se na ty středoškolské unie a ty další, kolik tam volí lidí, jaký to má mandát. Takřka nulový. Ale já vám ten váš názor neberu, protože každý vidí svět jinak. Já nejsem korporativista. To je to, v čem my se lišíme. Já vám ten názor neberu. Mám prostě jiný.
Děkuji.
Musím říct, že jsem nepředpokládala, že o tom povedeme čtyři roky rozpravu.
Nyní je do obecné rozpravy přihlášena paní poslankyně Válková, po ní pan poslanec Grebeníček.
Myslím si, že ty dvě názorové skupiny v Poslanecké sněmovně se neshodnou, proto si myslím, že opravdu ta diskuse už je asi planá. Čili v obou případech to byla oběť, protože studenti z roku 1989 nevěděli, jak všechno dopadne.
Tuto schůzi navíc navštívil i dr. Beneš a československá exilová vláda. Studenti tehdy v reakci na listopadové události roku 1939 v tehdejším protektorátu Čechy a Morava vyhlásili 17. listopad jako Mezinárodní den studenstva. Současní zástupci českého studenstva se dlouhodobě snaží vrátit tento podstatný den zpět do českého kalendáře, kam patří a prosazují změnu názvu státního svátku 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. Záštitu nad seminářem poskytli Jan Hamáček a Kateřina Valachová. My, současní studenti, vnímáme Mezinárodní den studenstva jako svůj svátek založený na hrdinství našich předchůdců a jejich odvaze postavit se proti nesvobodě. My podporujeme toto memorandum. Podporujeme i to, aby tento svátek nesl ve svém jméně odkaz, že se jedná i o svátek studentů. Doporučuji všem, kteří chtějí přidat významný den, nikoliv, tady se bavíme o státním svátku. Nechtěli bychom dehonestovat navržené významné dny. Nicméně proto, aby tento zákon prošel, budeme velice skeptičtí k tomu, abychom hlasovali pro další významné dny, které jsou navrženy v pozměňovacích návrzích. Listopad, bude i oficiálně v kalendáři označen jako Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva.
Následovat budou faktické poznámky pánů poslanců Baxy a Žáčka. Do obecné rozpravy je s přednostním právem přihlášen pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Mihola.
Já chci zdůraznit, že v současné době směřujeme k tomu, abychom si připomínali události, které mají nějaký zásadní dopad do našich dějin anebo které připomínají okamžiky nebo celé procesy, které jsou pro naši historii naprosto zásadní. A v této souvislosti mně prostě úplně jakoby postrádá smysl to, aby se zařazoval tento nový významný den 30. září.
Já bych ke kolegovi předřečníkovi, předpředřečníkovi z Pirátů. To si myslím, že je nejméně vhodné, nejméně vhodná alternativa v současném politickém kontextu.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Možná nejdřív obecnější poznámka. Velmi často, když debatujeme úroveň školského systému v České republice, tak často říkáme, že nejsme spokojeni s tím, jak to probíhá. Nechtěl bych mít takový ten staromilský pohled, že dřív to bývalo všechno lepší. Ale to, co četl pan poslanec Bartoň, ve mně vyvolává smutek. To, že mladí lidé, kteří reprezentují středoškoláky, nechápou, nechápou historický kontext a historické souvislosti, mě skutečně mrzí. Já to nechci nijak napadat, to stanovisko. A bezesporu, studenti v roce 1939 i v roce 1989 bojovali bez jakékoliv pochybnosti za stejné ideály. Svobodu a demokracii. I ten název toho svátku. A také je pravda, že nebyli jediní. Byli významní, ale nebyli jediní. Ale tak to vůbec není.
Děkuji za pozornost.
Dalším diskutujícím v podrobné rozpravě bude paní poslankyně Adámková, po ní pan poslanec Mihola. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Nyní jsou do podrobné rozpravy s přednostním právem přihlášeni pan poslanec Kalousek, pan předseda Stanjura a potom pan poslanec Mihola.
Vychází z toho, že patřím k těm, kteří se opravdu bojí, že tím přejmenováním dochází k rozmělňování hodnot.
Děkuji. Prosím.
Já bych chtěl reagovat na vystoupení paní poslankyně Adámkové a poprosil bych, aby na této frontě nebojovala. A vysvětlím proč. A bude konfliktní i v horní komoře. Dokonce si myslím, že bude shoda na zkrácení lhůty a ten zákon může být přijat výraznou většinou vlastně bez problémů.
Nyní pan poslanec Mihola, který je přihlášen do podrobné rozpravy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Nechci ani s ní nijak soupeřit, ale spíš mě mrzí, že - nebo na rozdíl od ní já si vážím obětí a toho všeho, co dobré vykonali, jak u sokolů, tak u orlů.
Děkuji. Paní poslankyně Adámková bude reagovat v rámci faktické poznámky. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne, tedy podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Je, takže prosím pana poslance Raise, který je navrhovatelem, o jeho závěrečné slovo.
Já udělám jenom technické shrnutí. Přibyl jeden návrh na zamítnutí a pět pozměňovacích návrhů. Pak to byly ty dva pozměňovací návrhy na orly a sokoly. A návrh pana kolegy Grebeníčka, to je to 30. září. To je vše.
Pan předseda Kalousek s přednostním právem.
Pan předkladatel řekl, že jsem předložil změnu návrhu na platnost.
Já jsem nezaznamenal žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat dnes, to znamená v rámci druhého čtení. Pokud je to tak správně, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji a panu poslanci Raisovi jako zástupci navrhovatelů.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy. Děkuji. V návaznosti na to je zapotřebí v našem právu zavést povinnost tyto formuláře vydávat a též je přijímat u dokumentů pocházejících z ostatních členských států EU.
Projekt splavnění vodního toku Berounky je tak nutné v současné době považovat za překonaný a v rozporu se současnými principy vodní dopravy, péče o přírodu a krajinu a především principem udržitelného rozvoje. Ohledně dalších důvodů předložení mého pozměňovacího návrhu odkazuji na podrobné písemné odůvodnění v systému.
Děkuji paní poslankyni Janě Krutákové za její vystoupení v obecné rozpravě. Ptám se, kdo se dál hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Není tomu tak.
Prosím tímto o jeho podporu.
Děkuji. Nyní pan poslanec Lukáš Bartoň v podrobné rozpravě.
Tyto věci jsou zahrnuty již v pozměňovacím návrhu hospodářského výboru, takže to zde načítám pro případ, kdyby při třetím čtení nebyl schválen pozměňovací návrh hospodářského výboru, tak je možno opravit tyto věci ještě v tomto pozměňovacím návrhu.
Nyní se ptám, jestli se někdo ještě hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Pokračovat budeme bodem číslo 19, což je zatím poslední bod z bloku druhých čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Samozřejmě se z toho politická věc dá udělat.
Děkuji, pane předsedající.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
Dámy a pánové, většinou hovořím z patra a text nečtu, tentokrát udělám výjimku, protože bych vás rád seznámil s textem, který není můj, ale se kterým se velmi ztotožňuji. Dovolte, abych vám tento nedlouhý text přečetl pro vaši informaci a k zamyšlení: V roce 2000 se stal státním svátkem a název se změnil na "Den boje za svobodu a demokracii". Úprava je šťastná: 17. listopadem se otevřely dveře k přeměně normalizační komunistické diktatury v parlamentní demokracii a právní stát. Název zároveň pokrývá i důstojnou oslavu demonstrací z podzimu roku 1939, na nichž se rovněž nepodíleli jen studenti. Taková oslava se ostatně od roku 2000 pravidelně konala. Naše Česká republika se zrodila z těch ideálů, které jsme tu zmínili. Ty ideály se zhmotnily i v soustavě našich státních svátků včetně 17. listopadu. Proto se obracíme na českou veřejnost a zejména na její volené zástupce, poslance a senátory Parlamentu České republiky, kteří o té věci budou rozhodovat, a prosíme je: podpořte nás svým podpisem. A zabraňme společně a legální cestou přejmenování státního svátku 17. listopadu. Děkuji vám, že jste tento text vyslechli a že se nad ním třeba někdo i zamyslí.
To je jeden argument. Žádní studenti to nechtějí.
Na mě se obracejí dlouhodobě děti a mladí lidé z Národního parlamentu dětí a mládeže. To jsou děcka z regionů. Je na to usnesení Rady vysokých škol, Studentské komory Rady vysokých škol. A ohrazuji se, aby tyto děti, tito mladí lidé byli označováni jako papaláši. Je to naše mládež, jsou to naši mladí lidé, naše děti a já si myslím, že bychom je respektovat měli. A ještě poslední poznámku. Mezinárodní den studenstva se slaví na celém světě pod tímto názvem. A my se za to máme stydět? No to nemyslíte vážně?
Na mě se obrátil také mailem.
Pan poslanec Miroslav Kalousek také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo.
Někteří to chtějí, někteří to nechtějí a drtivé většině z nich je to úplně jedno.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, jen krátce. Ano, došlo i k jeho zprofanování, to je faktum. Sám jsem byl členem, asi čtyřikrát, Akademického senátu Pedagogické fakulty a také Masarykovy univerzity. Já si myslím, že pokud je to nastaveno tak, a na tom jsem velmi trval, aby zůstal ten původní název svátku, a je doplněn o Mezinárodní den studenstva, ničemu to nevadí. Nic se nestane. A s tím nepředvídatelným vývojem, já myslím, že nikde nemají křišťálovou kouli, tak dělejme něco pro to, aby ten vývoj byl více předvídatelný, a skutečně nezabředněme na věcech, které nejsou složité, nedělejme z nich nějaké zbytečné vyostřené souboje.
A nevidím nejmenší důvod, abych na tomto názvu cokoli měnila. Děkuji za pozornost. Děkuji kolegům, kteří jej zde přečetli. Považuji tedy tyto údaje za zveřejněné. Nemusím se k nim dále vracet.
Jako hlavní argument já tady skutečně vnímám to, že spojili svoje hlasy, obrátili se na nás, požádali nás o to. A tou jednou skupinou, která vždycky tradičně byla v popředí pokroku, jsou právě studenti. A další argument ještě úplně na závěr, který bych chtěla zmínit. Proto si zasluhují, aby byli uvedeni v tom názvu.
Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Žáček. Paní ministryně Nováková ruší svoji omluvu z dnešního jednání Poslanecké sněmovny a zároveň ruší omluvu ze zítřejší schůze Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo. To si myslím, že je také to, co se odehrává u Hlávkovy koleje. Abychom věděli, o kom vlastně mluvíme, já vám přečtu několik jmen: Jan Černý, Josef Adamec, Bedřich Koula, Josef Matoušek, Václav Šaffránek, Jan Weinert, František Skorkovský, Marek Frauwirth a Jaroslav Klíma. Mezi nimi není jediný komunista.
Další faktické poznámky - pan poslanec Klaus, paní poslankyně Valachová.